Zahajuji hlasování o tomto návrhu usnesení. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Návrh nebyl přijat.
Poslanecká sněmovna vyzývá vládu, aby zavedla ochranu českých hranic nejpozději od července 2016 v souvislosti se zavedením bezvízového styku s Tureckem.
Zahajuji hlasování o tomto návrhu usnesení. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Návrh nebyl přijat.
Poslanecká sněmovna vyzývá vládu, aby připravila návrh zákona, který postaví mimo zákon politický a radikální islám.
Zahajuji hlasování o tomto návrhu usnesení. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti? Návrh nebyl přijat Kdo je proti? Informace vlády České republiky o migrační krizi. Na základě dohody předsedů poslaneckých klubů - ještě pan předseda Černoch se hlásí o slovo.
Musím říct, že považuji za absolutní pokrytectví, jakým způsobem jste se postavili k těm návrhům, které si myslím, že jsou zcela logické.
Tyto uprchlíky bude Evropa přesídlovat z Turecka jen v rámci schválených kvót. Návraty a přesídlování začnou 4. dubna. To zajistí maximální kontrolu a informace o tom, kdo přichází. Pokud tito lidé neprojdou bezpečnostní prověrkou, neměli by se tohoto mechanismu účastnit. Především se jedná o potvrzení, že dohoda s Tureckem nezakládá žádné nové závazky pro členské státy v oblasti relokací a přesídlování. Vedle toho jsme prosadili, jak jsem již zmínil, podporu zemí západního Balkánu při regulaci nelegální migrace. A konečně dalším bodem, který jsme prosadili do závěrů Evropské rady, je odkaz na potřebu dodržování lidských práv a svobody projevu v Turecku. Poté kdy byla uzavřena balkánská migrační trasa a země v této oblasti začaly regulovat nelegální migraci, je nyní důležité věnovat pozornost dění v Řecku a jeho schopnosti reálně zvládat ostrahu hranice. Řecko v první řadě potřebuje dostatečné kapacity, aby všechny migranty mohlo dostat pod kontrolu, do hotspotů a určených zařízení. Musí tyto lidi zajistit, protože od 4. dubna bude zahájeno jejich navracení do Turecka. Je evidentní, že Řecko nyní potřebuje podporu. Také proto je důležité, aby tento mechanismus odpovídal mezinárodním standardům, aby podléhal jasným pravidlům. Řecko potřebuje pomoc v personálních kapacitách, potřebuje policisty a další administrativní síly k tomu, aby mělo dostatečnou sílu v uprchlických táborech, aby uprchlické tábory a hotspoty fungovaly bezpečně a umožňovaly navracení uprchlíků do Turecka. Ještě během víkendu proto ministři vnitra a spravedlnosti připravili konkrétní návrh, jak Česká republika podpoří Řecko v naplňování dohody a zvládání migračního tlaku. V průběhu března byla uzavřena balkánská trasa. Vrátili jsme se k dodržování zásad schengenského prostoru a byla uzavřena dohoda s Tureckem, na základě které by všichni nelegální migranti, kteří přicestují do Řecka po 20. březnu, měli být vraceni za hranice Evropské unie zpět do Turecka. Jsme samozřejmě daleko od toho, abychom mohli říci, že migrační krize je vyřešena. Přijali jsme akční plán, který stanovuje konkrétní kroky, kterými nyní zabráníme neřízenému pohybu lidí přes území Evropské unie. Evropa vyslala jasný signál, že dokáže zavřít balkánskou migrační trasu, a pokud bude nutné a vzniknou další trasy, obnoví se třeba cesta italská, pak Evropská unie musí zavřít i je. Nyní je důležité, aby se dohodnuté kroky začaly realizovat. Musí být realizována pomoc Řecku a musí se vyhodnocovat, zda dohodnutý mechanismus skutečně funguje. Na evropské úrovni je potřeba pokračovat v práci na vzniku společné evropské pohraniční a pobřežní stráže. To, co je klíčové, je, aby Evropa byla schopna do budoucna střežit své hranice vlastními silami. Je potřeba využít stávajících kapacit v Sýrii k docílení stabilizace této země, je potřeba pokračovat v mírových rozhovorech, snahách o obnovení vlády a potlačení teroristů z Islámského státu. Je potřeba dále pracovat na účinnějších metodách potírání terorismu. A samozřejmě je potřeba pokračovat v tom, abychom důsledně vyhodnocovali bezpečnostní situaci na území České republiky, tak abychom jako vláda byli schopni v této složité bezpečnostní situaci maximálně garantovat bezpečnost našich občanů.
Já vám také děkuji, pane premiére.
Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, jenom krátce. Já jsem stihl vystoupit na minulé schůzi k bodu migrační krize s tím podstatným, co jsem chtěl. Poměrně tvrdě se tím vymezil proti kancléřce Merkelové v tom smyslu, že není možné u tak malé šance vše vsadit pouze na tady tuto jednu kartu. KDU-ČSL v rámci spolupráce s Tureckem vítá privilegované partnerství. Určitě bude dobře, pokud se Turecko bude dále přibližovat Evropě, ale nemyslíme si, že by se hranice Evropské unie měla posouvat dál směrem do Asie. To konstatuji přímo z toho důvodu, že i tyto otázky se otevírají, respektive je zdůrazňuje právě samo Turecko.
Pokud se zdá být někomu tento průzkum překvapivý, pak je to neštěstí naší politické korektnosti, protože dlouhodobě sbíraná data jsou jasná. Berlínský senátor a ekonom Thilo Sarrazin si dal práci a porovnal a analyzoval stovky německých i evropských statistik. Dovolte mi citovat jeho závěry. Dále muslimská komunita se vyznačuje nadprůměrnou kriminalitou, od jednoduché násilné pouliční kriminality až k účasti na teroristických aktivitách. Všude se předpokládalo, že migranti postupně přijmou evropské hodnoty, jako demokracie, kulturní a náboženská svoboda, a během jedné či dvou generací se rozdíly mezi migranty a Evropany rozplynou. Ale stal se opak. Tendence ke kulturní a regionální segregaci mezi přistěhovalými muslimskými migranty a jejich potomky ještě zesílily. Jinými slovy naděje, že se muslimští migranti časem integrují, se nenaplnily. Tato fakta je třeba mít na paměti v každé diskusi o migraci a usídlování muslimských migrantů v Evropě. Neplatí paralela, že také Evropané migrovali a bylo to pro hostitelské země pozitivní. Když naši emigranti mířili do Rakouska, Holandska nebo USA, byl to pohyb lidí ze stejné evropské kultury, který nepřinášel nikam paralelní svět, paralelní a nepřátelskou ideologii. Shrnuto - problém není člověk, který přijde individuálně stavět na evropských hodnotových kořenech, ale nepřekonatelný problém je ten, kdo tyto kořeny nemůže respektovat například z náboženských důvodů, nebo je dokonce přichází vytrhat. Zajímavé je, že k nám do České republiky roste počet migrantů právě z Evropské unie a hlavním důvodem je bezpečnost. Mladí lidé ze západní Evropy k nám prchají před muslimskou agresí. Z celé Evropy prchají také Židé do Izraele, a to dokonce v největším počtu od druhé světové války, opět z důvodu muslimské agrese. V naší republice žije přes 400 tisíc cizinců a značná část jsou obyvatelé jiných zemí EU. Dámy a pánové, jsme svědky druhé migrační vlny, ale jiné, než si většina z vás představí. Je to migrační vlna z Evropské unie k nám nebo směrem ven z Unie do bezpečnějších zemí. Migrační vlna občanů Evropské unie. Nástrojem k tomu je, abychom žádné takové imigranty nepřijímali. Neexistuje západní země, která by dokázala úspěšně muslimskou migraci ustát. Sýrie je totálně rozbitá země a bude potřebovat tisíce lidí, kteří znovu postaví domy, silnice, vodovody, kanalizaci a tak dále. Tak já budu pokračovat. Podobnou potřebu, tedy mít více kvalifikované obyvatele, má myslím většina zemí, z nichž migranti přicházejí. Myslím, že je dobrá představa, že třeba česká firma, která dostane zakázku na budování infrastruktury v Sýrii nebo v Iráku, si tady vycvičí dělníky, kteří budou moci být základem pro práci v dané zemi. Tedy nevychovávat si tady další vrstvu lidí závislých na dávkách, ale kvalifikovat dělníky, kteří budou mít dobré šance pomáhat u sebe doma, tedy spojit čerpání peněz s povinností reálně se učit pracovat a s povinností pracovat a následně povinně odjet zpět domů. Je nepřijatelné, aby větší masa migrantů opanovala ulice měst tak, jako to nyní chystá vláda. Tady moc dobrých řešení není. Pro ubytování většího množství migrantů by v úvahu mohly připadnout například bývalé vojenské újezdy, kde jsou například opuštěná kasárna mimo města, obce. Nikoliv města, tak jak vláda plánovala letos v Benešově a v Králíkách. A znova zdůrazňuji, že my v našem hnutí SPD jsme proti jakékoliv migraci. Zastáváme nulovou toleranci nezákonné migrace do České republiky a zároveň prosazujeme i zákaz islámského práva šaría a džihádu na území České republiky. Ale tak jako to platí o okupantech, tak to platí i o migrantech. Nejlepší nelegální migrant je žádný migrant. Dovolím si proto na závěr navrhnout usnesení Sněmovny, které by zavázalo vládu problém důkladně analyzovat a připravit řešení. Takže o tomto usnesení bych rád navrhl, aby Sněmovna v závěru projednávání tohoto bodu hlasovala, a doufám, že ho podpoříte, přestože vím, že reálně ho samozřejmě nepodpoříte, protože vaše vláda již migranty rozhodla přijmout proti vůli občanů.
Děkuji. Nyní s faktickou poznámkou pan předseda Kalousek.
Zdaleka je nevyužiji. Jenom stručnou poznámku. A teď nevím, co si z toho mám vybrat.
Máte ještě minutu podle mých zápisků.
Já osobně podporuji rozdělování financí do sportu systematicky z jednoho místa, a to bez jakýchkoliv prostředníků. Je zajímavé, že přes odpor některých kolegů tady ve Sněmovně, hlavně kolegů z pravé strany ode mě, naopak rejstřík přivítaly, a to je pro mě nejdůležitější, jednotlivé sportovní oddíly, jednotlivé kluby. Navíc Ministerstvu školství díky tomuto a těmto informacím umožní rejstřík sledovat statistické údaje ve vývoji počtu členů, ale i mnohé další. Dosavadní přístup v minulých letech, můžu říct v 26 letech, vytvářel naprosto nerovné podmínky, hlavně korupční prostředí. A o ně v tomto případě hlavně jde. Děkuji za pozornost.
Nikoho nevidím. Eviduji do podrobné rozpravy tři přihlášky, první je pan poslanec Andrle, po něm pan poslanec Ploc a pan poslanec Holeček.
Vážené dámy, vážení pánové, podal jsem pozměňovací návrh a nejprve bych to obecně zdůvodnil. Proto jsem se na to zaměřil a tento pozměňovací návrh je doplňkem tohoto. Vládní návrh zákona navrhuje, aby plán v oblasti sportu vydávaný na státní úrovni obsahoval nejen jasná vymezení cílů státní politiky v oblasti sportu, ale i určoval prostředky, které jsou k dosažení takto vytyčených cílů nezbytné.
Děkuji za slovo pane předsedající. Odůvodnění najdete v písemné formě v tomto systému, kde to je zařazené.
Děkuji za slovo pane předsedající. Selhává zde neviditelná ruka trhu, máme zde 20 % dětí, které nemůžou sportovat ve sportovních klubech z finančních důvodů. Netransparentním způsobem zde rozdělujeme finanční prostředky. Za posledních deset let, jenom pro připomenutí, bylo vyměněno nebo se vystřídalo na postu ministra školství, mládeže a tělovýchovy celkem dvanáct ministrů. Čili je to méně než rok funkce ministra na tomto ministerstvu.
Vážený pane předsedající, vážená paní ministryně, kolegyně, kolegové. Opravdu tomu nerozumím.
Jak ukazují události v Bruselu, podhoubí Islámského státu začíná aktivně působit i v Evropě v oblastech, kde žije početná menšina z těchto oblastí. Jedná se o Brusel. Všichni dlouhodobě věděli, že v Belgii žije nejradikálnější islámská menšina, a nikdo s tím prakticky nic nedělal. Prostě byli ponecháni svému osudu v předměstí belgických měst. A to se nám dnes vymstilo. Dopadení teroristy Abdeslama, který se podílel na teroristických činech ve Francii, ukázalo, v jakém jsme nebezpečí. Jak se ukázalo, skrýval se velmi profesionálně v Bruselu. A kdo ho skrýval? Podle všeho rodina, kamarádi a lidé, kteří vůbec nepatřili do radikální islámské komunity. Během předběžného vyšetřování a z informací z tisku vyplývá, že Islámskému státu se podařilo díky proudu utečenců dostat do Evropy profesionální zbrojaře, výrobce sebevražedných vest a výbušnin. Dále se odhaduje, že se pohybuje v Evropě 90 připravených útočníků kamikadze. A jak to vypadá, část z nich právě udeřila v Bruselu. Události v Bruselu prokázaly, v jakém ohrožení se nachází Evropa, když přijímá tolik uprchlíků, o kterých vůbec nic neví. Události ve Francii a v Bruselu ukázaly, že ne všichni uprchlíci přicházejí s dobrými úmysly. Na Blízkém východě vysychají rapidně vodní zdroje a to může způsobit daleko vyšší a nezastavitelnou vlnu migrace zoufalých lidí hledajících lepší životní podmínky. Měli bychom se tímto zabývat. Měli bychom investovat peníze do projektů nejenom na zasaturování lidí, kteří utíkají před válkou do uprchlických táborů, ale do projektů na výrobu pitné vody ze slané vody v oblasti Blízkého východu. Často jezdím na evropská jednání na úrovni Parlamentního shromáždění Rady Evropy a Parlamentního shromáždění OBSE a z těchto jednání to jednoznačně vyplývá. Některé země jako Německo si naopak myslelo, že migrací zvrátí demografický trend úbytku jejich obyvatelstva. Není proto náhodou, že iniciátorem a spouštěčem této nekontrolovatelné migrace se stalo pozvání německé kancléřky Angely Merkelové. Podle těchto naivních představ se chovala i Evropská komise, která místo ochrany vnějších hranic EU spíše peskovala údajně neodpovědné země, které nechtějí přijmou tyto budoucí evropské dělníky. Jak se však ukazuje, stanovisko údajně neodpovědných zemí je správné. Fakta ukazují, že se nejedná o náhodnou vlnu migrace zubožených kvalifikovaných odborníků, ale o organizovaný příliv, který v mnoha případech má charakter organizované invaze do Evropy. Dnes pod údery mezinárodních koalic v Sýrii a Iráku jsou teroristi poráženi. V obrovském nebezpečí jsou zejména země, kde existuje podhoubí pro jejich činnost v době silné islámské menšiny. To musí být ponaučení pro Českou republiku, aby toto nevzniklo i u nás. V této souvislosti do vykořeněné teroristické sítě radikálních islamistů nesmíme přijímat žádné uprchlíky z těchto oblastí. Domnívám se, že musíme zavést stálé hraniční kontroly, abychom věděli, kdo k nám přichází. Co by se asi dělo v naší zemi, pokud by se sem dostali takoví migranti? V této souvislosti bych chtěla ocenit postoj české vlády, že odmítla povinné kvóty na nucené rozmístění uprchlíků. V žádném případě se to nesmí dít na úkor vlastních občanů. Touto cestou se některé evropské elity pokusily a stále pokoušejí urychlit federalizaci Evropy. Byla vytvořena krize a jako řešení byly navrženy kvóty. Pokud bychom takové řešení přijali, ztratili bychom kontrolu nad vlastním územím a stávali bychom se vlastně provincií Evropy. Evropa si za 6 mld. eur a poskytnutí víz koupila pouze čas. Přitom všichni víme, že Turecko se snaží maximálně využít této situace ve svůj prospěch. A poslední ještě zvýšený příliv uprchlíků to potvrzuje. V této situaci navíc v Turecku probíhá regulérní válka na jeho území, kde žijí Kurdové. Bývalý šéf Interpolu dokonce uvedl, že politika EU na ochranu vnitřní hranice je, jako kdyby vyvěsili nápis vítající teroristy do Evropy. A toho jsme svědky v Bruselu. Mám obavy, že brzy může vypuknout konflikt na Balkáně, kam směřují také veteráni Islámského státu. Nedávno se na pravoslavných kostelích v Kosovu objevily nápisy, že Islámský stát přichází. EU potřebuje zásadní reformu, pokud nechceme skončit jako říše římská. Je třeba důsledně odmítnout federalizaci Evropy a podporovat EU suverénních států. Jinými slovy - projevuje solidaritu s cizími na úkor vlastních občanů. Mám obavu, že je to i z důvodu toho, že evropské elity vůbec nevnímají realitu a nevědí, co chtějí občané. Toho využívají i místní radikálové jednotlivých členských zemí, když se do parlamentu dostávají někde i fašistické strany. Jedinou cestou z tohoto bludného kruhu je návrat k hlavnímu úkolu, který každý stát má, a to je zajištění bezpečnosti. Od EU žádáme méně slov o solidaritě a akci na zajištění bezpečnosti a zastavení migračního toku. Je třeba vytvořit také dostatečné humanitární kapacity pro pomoc uprchlíkům a i pro jejich navrácení do vlasti, až skončí tento konflikt. Hlavně je třeba nazývat věci pravými jmény. Každá krize přináší výzvy a může nás posunout dopředu. Platí to i pro migrační krizi.
Zahajuji hlasování o tomto usnesení. Návrh byl přijat. Prosím kolegy, aby se přestali bavit.
Tam bylo, že vláda má dodržovat tyto principy, ale nic jiného.
Já jsem vyzván k vysvětlení, ovšem nejsem jediný - já to tady předkládám nebo předčítám, ale mluvil jsem o spolupráci čtyř klubů tady na tomto návrhu usnesení, a tady je trošku paradox. Musím to tedy říct úplně přesně. Toto byl konkrétní návrh usnesení hnutí ANO. Bylo to vloženo přímo hnutím ANO. Pane předsedo, já nevím, jak to mám vysvětlit ve chvíli, kdy hledáte kompromis a je to tedy předloženo čtyřmi kluby.
Pan předseda buď chce podat námitku proti tomu hlasování, nebo se musí spokojit s odpovědí pana zpravodaje.
Myslím, že je to všem srozumitelné. Jenom malou poznámku.
A aby byla předložena usnesení o ničem, nikdo neví, o čem hlasujeme, tak považuji za minimálně férové, pokud by byla revokace od někoho, kdo hlasoval proti, a bylo to zde specifikováno.
Tady žádná revokace někoho, kdo by chtěl hlasovat jinak nebo mu nefungovalo hlasovací zařízení, podle jednacího řádu není. To usnesení bylo přijato. Prosím pana zpravodaje, aby pokračoval.
Také odděleně předpokládám.
Ano. Zahajuji hlasování o tomto usnesení. Kdo je proti? Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Návrh nebyl přijat.
Za čtvrté: Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky konstatuje, že státy, které nejsou schopny plnit své závazky a chránit vnější hranici schengenského prostoru, mají tento prostor opustit, neboť ohrožují bezpečnost občanů všech zemí Evropské unie.
Kdo je proti?
Za prvé: Poslanecká sněmovna odmítá dohodu mezi Evropskou unií a Tureckem o vracení imigrantů a považuje ji za ohrožení bezpečnosti České republiky.
Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Pokud máte námitku vůči mému postupu, prosím, uplatněte ji. Děkuji. Prosím, pane zpravodaji.
Další bod. Poslanecká sněmovna odmítá oživení procesu vstupu Turecka do Evropské unie.
Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti? Návrh nebyl přijat. Prosím, pane zpravodaji.
Na to jsem i reagoval ve svém vystoupení.